Zase jste lidi podvedli. Proto vám musím jasně říct, že hnutí ANO v žádném případě takové vládě důvěru vyslovit nemůže. Je to velice důležité a já vám za to děkuji. Takže děkuji za pozornost a těšíme se na spolupráci s novou vládou.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, ujala jsem se řízení schůze. Dovolte mi, abych vám popřála všechno nejlepší do nového roku. V obecné rozpravě s přednostním právem vystoupil pan předseda hnutí ANO Andrej Babiš a nyní, v tomto pořadí, tak jak jsem obdržela, vystoupí předsedkyně poslaneckého klubu paní Alena Schillerová. V tuto chvíli jí předávám slovo.
V žádném případě nechci, abychom tady opakovali to, co se dělo během doby, kdy naše vláda žádala o důvěru, kdy jsme museli nějakým docela pro mě ponižujícím způsobem chodit hlásit hygienické přestávky. To v žádném případě nechci. Rozumím tomu, že si musí každý odskočit, ale nerozumím tomu, když tady prostě není hodinu nebo dvě. Děkuji.
Paní předsedkyně, já vám do toho vstoupím. V tuto chvíli bych vyzvala všechny členy vlády, aby toto usnesení dodržovali.
Takže já bych poprosila o pětiminutovou přestávku. Já si myslím, že je dostatečná k tomu, aby se členové vlády vrátili do jednacího sálu. Ostatní to mohou využít pro jiné účely. A pak, když dovolíte, bych se vrátila k pultíku a přednesla svou řeč.
A znovu bych požádala o dodržování tohoto usnesení.
Každopádně - pan ministr Stanjura říká, že správně - každopádně doba různých seznamů tady už byla a moc dobře se tady nežilo a vy sami jste byli a jste hlasitými kritiky této doby. Ale jak vidno, moc je opojná a potřebné pokory je v této vládě asi jako šafránu. A nebudu tady připomínat, že tehdejší ministryně financí vehementně varovala před úskalími rozpočtového provizoria. Do dnešního dne stále nemáme žádné, ale vůbec žádné informace kromě avíza k programům, které zpracoval bývalý ministr průmyslu a obchodu pan Havlíček. Obracím se na vás v poměrně zoufalé situaci. Testoval jsem všechny zaměstnance ve firmě, nakoupil respirátory, dezinfekce, prostě vše, co mi bylo nařízeno, jsem splnil. A nyní se cítím silně poškozený přístupem nové vlády SPOLU Petra Fialy, kterou jsem, ano, kterou jsem volil. Věřil jsem, že volím stranu, kterou zajímá střední třída a malí a střední podnikatelé. Avšak tato vláda směrem k podnikatelům a náhradám, které jim patří, naprosto rezignovala a slíbené náhrady podnikatelům nekomunikuje. Mám vtíravý pocit, že se tomuto tématu vyhýbají záměrně. Nikdo nic neví a politici neodpovídají. Pan Stanjura na tiskové konferenci 29. 12. ujišťoval, že rozpočtové provizorium není problém, že peníze na covidové programy vyhradil, a tedy jejich vyplácení ohroženo není. Proč se tak neděje? Chtěl bych vám říct, že toto nelze obejít. Jedná se o kompenzace, na které máme plný nárok, to mluvíme o měsících listopad a prosinec. Nemůžu se dobrovolně vzdávat dennodenně svého příjmu odmítáním neočkovaných zákazníků. Obracím se na vás jako zástupce Jihomoravského kraje, kde bydlím a podnikám. Na státní úrovni evidentně nikoho nezajímáme a tak dále. Víte, většina z nás sice máme jenom učňák, nemáme tituly a vystudované prestižní školy jako vy, ale myslím, že nejsme hloupí a že si nezasloužíme přehlížení a neplnění slibů. Děkuji moc za váš čas. Byla bych velmi ráda, pane ministře Síkelo, kdybyste mohl tomuto podnikateli odpovědět, případně vám na něj předám velmi ráda kontakt. Velice dobře si pamatuji, jak jste tady láteřili a křičeli nad každým klopýtnutím minulé vlády, která bojovala s něčím, co nikdy nikdo nezažil. Byli jste to vy, kdo vykřikoval, že všechno je špatně a jen vy znáte recept na inflaci i na covid. Já ale pořád čekám spolu s dalšími občany České republiky, kdy premiér Petr Fiala přijde s řešením pandemie covidu tak, jak jste slibovali ve všemožných médiích. Tehdy jste údajně nemohli být konkrétní a slibovali, že Petr Fiala přijde s řešením až v okamžiku, kdy bude premiérem, asi aby si nepřipsal ty zásluhy někdo jiný. Babiš a jeho vláda je pryč a vy jste premiérem.
Další přihlášenou do rozpravy je paní poslankyně Margita Balaštíková.
Toliko k logice té změny, kterou chceme jít. A správně jste podotkl, že to bude vyžadovat i transformaci - my to víme: transformaci, která jasněji vymezí kompetence, transformaci, která podpoří to, co je jádro české digitalizace, to jsou ty centrální registry, to jsou služby, které v tuto chvíli jsou poskytovány zejména Ministerstvem vnitra, protože to jsou služby sdílené. Z těch čerpají všechna ostatní ministerstva pro své systémy. Tomu chceme dát jasnou rozpočtovou kapitolu, dostupnost, trvalou údržbu a bezpečnost. Ostatně Portál občana ještě nemá tu aplikaci, která by byla adekvátní, jak jsme zvyklí používat aplikace třeba internet bankingu či dalších služeb. Vy jste se ptal na otázku bezpečnosti. Hovořili jsme dlouhou dobu o tom, jaká struktura nebo jaké jsou třeba platové skupiny na NÚKIBu, když je tato věc tak důležitá. A je třeba se zaměřit na to, aby lidé, kteří mají odbornost, nekončili čistě v té soukromé sféře, ale skutečně byli schopni dodávat své znalosti pro stát. Věřím, že se o tom budeme mnohokrát bavit, protože i tak, jak řekl premiér Petr Fiala, digitalizace je prioritou. Věřím, že to budeme dělat s našimi partnery tak, jak jsme deklarovali. To by bylo v tuto chvíli asi všechno.
Pane poslanče, vaše dvě minuty.
Tak bych jenom spíš - ta moje úvaha byla v tom smyslu, jestli některé ty klíčové věci by neměly třeba zůstat pod státními podniky a dalšími věcmi.
Z místa se hlásí k faktické, nebo s přednostním právem...?
Já bych ještě zareagoval. musí být in source. Je ta hromádka větší, je menší?
Zato mě a naši vládu mentorujete, že jsme málo dbali o budoucnost naší země a našich občanů? To by mě tedy zajímalo, v čem, protože já vidím pravý opak. My jsme vytvořili Národní investiční plán až do roku 2050, kde jsme zmapovali 20 000 projektových záměrů v celkové hodnotě 8 000 miliard, ze kterých můžete čerpat. Panu ministru Kupkovi stačí, když to zrealizuje, jak jsme to připravili. My jsme na to našli peníze, my jsme prosadili projekty, my jsme začali stavět. Když jste byli u moci, tak kolik jste zahájili nových kilometrů dálnic? Museli jsme po vás nastartovat celou výstavbu a to trvá roky. Za nás kilometr stavíme za 152 milionů. Ale alespoň doufám a jsem rád, že si nový ministr nemusel kupovat post, jako to bylo za vlády největšího darebáka, který se bohužel stal premiérem České republiky. A to ani nemluvím o železnici, kde jsme zrychlili spoje a modernizovali tratě. Díky tomu se zkrátila jízdní doba mezi Prahou a Plzní na 74 minut. Také jsme zrekonstruovali v průměru 70 nádražních budov ročně. Od roku 2016 jsme na to vyčlenili projekty za 10 miliard. Připravuje se rekonstrukce krásné památkové budovy teplického nádraží. Doufám, že ty projekty budou pokračovat. Jsem rád, že tomu projektu vyslovil podporu. Je to připraveno, jsou tam peníze a jsem rád, že se v tom bude pokračovat. To je také projekt, který by ministr kultury podle mého názoru měl dokončit a měl by v něm pokračovat, jak jsme ho započali. Ministerstvo obrany uzavřelo skoro 42 000 transparentních smluv za 150 miliard. Já skutečně paní ministryni budu držet palce, i když si myslím, že to není reálné. Máte absolutně naši podporu. My jsme české zdravotnictví podpořili obrovskými částkami a nastartovali nevídané investice, protože naši lékaři, kteří patří ke světové špičce, si to zkrátka zaslouží, a hlavně naši občané. Jestli tomu tak zůstane i za vaší vlády, mám silné pochybnosti. Ale my nechceme tady mít zdravotnictví pro bohaté a pro ty ostatní. Ten odvede naši práci sám od sebe. Ve školách a podnicích rozhodne používat antigenní testy, které omikron ani nedetekují, přitom jste slibovali ty nejlepší. Na slib, že do hospody budou moci chodit i lidé s testem, už dávno zapomněl, stejně jako na uznávání protilátek. Režim pracovní karantény znamená, že místo do karantény domů do ní půjde zaměstnanec do práce, mimo jiné úředníci na úřadech práce, kterým jste zmrazili platy, nebo pracovníci v sociálních službách a nemocnicích. Ale ono je toho ještě víc. Takže, vážení zaměstnanci, pokud se nechcete testovat, hlaste se u zadního vchodu Ministerstva zdravotnictví. Víte, jak pan ministr Válek vysvětluje, že mu lidé, a dokonce už ani novináři nerozumí? To může být proto, že jsem z Brna a používám hantec.
Proto se ptám, kdo tedy bude zodpovědný za rozvoj digitalizace ve zdravotnictví? Bude to ministr zdravotnictví pan Válek, nebo to bude opět pan Bartoš, a kdo bude výše uvedené prohlášení uvádět v život? Je to opět pan Bartoš? I toto zůstává v programovém prohlášení nezodpovězeno. Jeden z líbivých bodů, který může některé z nás zdánlivě nadchnout, je eDokladovka, ale ptám se, proč ji budeme vyvíjet v České republice? Proč nepoužijeme platformu vyvíjenou a implementovanou v rámci Evropské unie? Nebo jde jen o čerpání dalších prostředků pro vybrané firmy? A s tím samozřejmě souvisí otázka, jak je vláda připravena v oblasti digitalizace čerpat evropské peníze? Kdo a jak bude koordinovat čerpání z Národního plánu obnovy? Kdy se začnou peníze čerpat a jak efektivně? V programovém prohlášení vlády mi také chybí strategie státních podniků, které v současné době poskytují některé služby, platformy a aplikace eGovernmentu. Jak vláda využije možné kapacity České pošty v oblasti eGovernmentu, kde bychom mohli výrazně ulehčit městům a obcím? V návaznosti na to se můžeme dále ptát, co pisatelé mysleli prohlášením: Zrealizujeme koncept eGovernment cloudu ve státní i komerční části a přijmeme flexibilnější pravidla pro nákup cloudových služeb v souladu se standardy EU. Bude to efektivnější, nebo zůstanou v rukou státu a budeme je rozvíjet dále například ve státních podnicích? Při čtení pasáže "Posílíme význam a koordinaci informační a kybernetické bezpečnosti v bezpečnostní politice státu při zachování práva na soukromí a svobodu jednotlivce" si kladu otázku, kdo vlastně v minulém volebním období zdržoval zákon o vojenském zpravodajství, kdy jsme díky tomu nebyli schopni efektivně bránit Českou republiku v kyberprostoru. Rád bych však poděkoval za zařazení digitální ekonomiky a také nutnosti spolupracovat s Evropskou unií v oblasti digitalizace a digitální ekonomiky do programového prohlášení. Když se na tyto dvě oblasti v koaliční smlouvě pozapomnělo, byla tady velká obava, že to nejsou oblasti, které chce nová vláda řešit. Když vidím, jaké proklamace měl primátor Hřib a Piráti o tom, jak z Prahy udělají digitální město, které bude postaveno výhradně na jedničkách a nulách, avšak výsledek je zatím spíše nula. Proto mě naplňuje obava, aby v tomto trendu nepokračovali i v digitalizaci státu. Za nás mohu slíbit, že na tomto tématu budeme aktivně spolupracovat, přicházet i s vlastními návrhy, které budeme projednávat i na podvýboru pro eGovernment, který, jak pevně věřím, se bude scházet vícekrát než třikrát za rok, jak tomu bylo pod vedením současného politického náměstka pana Profanta.
Pane ministře, máte slovo.
Já vám děkuji. Já bych začal vůbec koncepcí Digitální Česko. Digitální Česko má několik pilířů a vyžaduje vysokou míru koordinace, protože digitalizace není otázka jednoho člověka, není otázka jedné instituce nebo jedné společnosti, jako je třeba NAKIT, který řeší velkou část digitalizace pod vnitrem, ale je to otázka meziresortní a je to otázka, jak se již ukázalo, kterou s osvíceným a férovým byznys sektorem řešit lze. Vy jste se ptal na moji roli. Já jsem historicky mohl spolupracovat i s Vladem Dzurillou, vládním zmocněncem pro digitalizaci, kde jsem viděl velký elán, velké odhodlání ty věci řešit, přesto poměrně malý výtlak, a to z jednoduchého důvodu. A my jsme se rozhodli změnit ten koncept.
To je další důvod, proč, když jsem přišel na Ministerstvo zemědělství, neviděl jsem žádný důvod, proč by měl tento člověk zůstávat byť o jeden jediný den déle v této pozici. Takže tolik s dovolením k této otázce, kterou jste tady vy tak zmiňovala. To fakt ne. Já se přiznám, že jsem tady nepřišel ani žádat o důvěru vás, zástupce těchto dvou politických stran. Opravdu já jsem tady přišel žádat o důvěru poslance naší koalice, našich 108 poslanců, protože já opravdu nežádám o důvěru ty, kteří vládli poslední čtyři roky s komunisty, kteří přivedli tuto zemi do situace, ve které jsme. My máme tady jasnou parlamentní většinu, která byla dána ve volbách... Samozřejmě respektuji vaše výhrady, vaše podněty, vaše připomínky. Ještě mi dovolte poznámku ke strategickému plánu. Já jsem se sešel se zemědělci před vánočními svátky. Mezi vánočními svátky bylo jednání také se zástupci nevládních organizací. On také komunikuje a setkal se se zástupci zemědělských nevládních organizací. On se připravoval dva roky. Ten hlas tam měly některé nevládní organizace a Ministerstvo zemědělství. Takže je logické, když tady přijde pětikoalice, která měla jasné priority a jasnou představu o tom, jak strategický plán upraví, tak že to udělá. Také říkám, nebylo to komfortní. Zůstávají tam zachovány podpory, které se týkají citlivých komodit, které se týkají živočišné výroby, které se týkají zemědělců v horských a podhorských oblastech. Jsem připraven tu debatu dál vést, budu se rád bavit o argumentech, například číslech o hospodaření, o výdajích, o tom, kam šly peníze na právní služby, kam šly peníze na IT, protože těch informací je tady poměrně dost, které můžeme diskutovat, a můžeme ukázat občanům této země, jak kdo ekonomicky a efektivně hospodařil ve prospěch tohoto státu nebo ve prospěch jiných skupin, které se rády na ten pomyslný struk přisály a dobře z něho profitovaly.
Nikoliv, takže jsou přednost... faktické. Ale není to ještě ta vaše, paní Balaštíková, protože ještě se přihlásil s faktickou také pan poslanec Vondráček, který tak učinil dříve. Proto prosím vaše dvě minuty.
Já jsem to nevydržel. Víte, tady se všechno nahrává, tady se všechno zapisuje. Vy tu důvěru ještě nemáte, v úřadu jste byl 18 dní a vyhazujete lidi. Vy jste se to potom snažil zmírnit, pochopil jste, že jste to přehnal, ale my jsme si obrázek udělali.
Teď tedy nyní faktická poznámka paní Balaštíkové. Vaše dvě minuty, pane poslanče.
Zkrátka neříkejte, že to není připravené. To jsou naši spojenci. Když nesouhlasíte, tak to není. Ilegální migraci jsme zarazili kvóty, to už nemusíte. Jelikož to navrhujete, tak to určitě máte v rozpočtu pokryté. Nebudeme jako vy z opozice předvádět nihilistickou a destruktivní politiku, která si bere jako rukojmí naši zemi a naše občany. Naším programem není antikoalice. To, o čem jsem tady mluvil, jasně dokazuje, že jsme celé čtyři roky mysleli na budoucnost naší země, a tvrdě pracovali na zlepšování života pro všechny naše občany. A je to jen zlomek toho, co naše vláda udělala. Splnili jsme naprostou většinu předvolebních slibů a naprostou většinu bodů programového prohlášení naší vlády. A kdyby nedorazila pandemie, kvůli ní jsme naplno vládli jen dva roky, byli bychom toho dokázali mnohem víc. Nevím, která jiná vláda se může prokázat takovými jasnými výsledky. Pan ministr Rakušan teď v neděli říká paní Vildumetzové o pandemii. Mohla byste mě říct, co jste dělali vy? Kde jsou ti proočkovaní lidé, kde jsou očkovací obvodní lékaři, praktici? Deset tisíc! Zjistili jsme, že nemáme ventilátory, oxygenátory. A toto si pan ministr dovolí říct, co jsme dělali? A kolik je těch center teď? Co jste udělali vy, pane ministře, prostřednictvím paní předsedající, pan ministr Rak... Nic jste neudělali. Vy jste nesehnali jednu vakcínu. Nebo Regeneron? Nebo další léky? Řešili jste Isoprinosine nebo Ivermektin? Nedělali jste nic, my jsme toto všechno udělali. A nemocnice to zvládla. Bylo to nejlepší očkovací centrum na světě v rychlosti. A Kotva a Olympia a BVV, ano, společně s paní primátorkou Brna. Toto jsme dělali, od rána do večera. Dvě hodiny bych o tom mohl mluvit, dvě hodiny! No, tak to se nepovedlo. Tak prosím vás, spolupracujme, ale říkáme si pravdu. Nemůžete totálně vlastně ignorovat to, že my jsme tady pro tu pandemii udělali maximum. Vakcína, jak nás vždycky kriti, nejsou vakcíny, potom jsme darovávali vakcíny. Ano, solidarita. Izrael nám daroval vakcíny, Kurz, Slovinsko a další. Takže já jsem v šoku z toho... A mám tady... už asi mluvím dlouho. Doufám, že to nezakřiknu, nevidím, že by byl covid nějaký zásadní problém. Ale prosím vás, neříkejte nepravdy. Neříkejte nepravdy o covidu, co jsme všechno udělali, neříkejte nepravdy o předsednictví, neříkejte nepravdu o zadlužení.
Nemá smysl digitalizovat procesy špatné.
Já také děkuji, pane ministře, nepřerušovala jsem vás, protože jsem nevěděla, jestli vystupujete s faktickou, nebo s přednostním právem. Takže nemám další faktickou poznámku a v tuto chvíli do rozpravy poprosím dalšího řečníka, a to je pan poslanec Robert Stržínek. Pane poslanče, máte slovo.
Někdo řekl, že volby jsou soutěž.

Představte si skok do dálky. Na startu se sešlo šest sportovců.